Děkuji za slovo.
Vidím dobrovolníka pana Kubíčka, který se hlásí. O tomto návrhu nechám bezprostředně hlasovat. Kdo je pro, aby byl přítomen guvernér České národní banky. Kdo je proti? Paní ministryně, prosím, můžete pokračovat a přivítáme pana guvernéra.
Dobrý den, pane guvernére, dobrý den, dámy a pánové ještě jednou. Dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance. Nemůže tak například nakupovat státní dluhopisy s delší splatností než jeden rok od pojišťoven, penzijních společností či dalších institucionálních investorů, kteří běžně drží státní cenné papíry. Nelze ani vyloučit situaci, kdy bude působení České národní banky na těchto trzích naprosto klíčové. Proto se předložená novela zákona zcela správně neomezuje na obchody se státními cennými papíry, ale rozšiřuje okruh nástrojů měnové politiky a také okruh subjektů, s kterým může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Druhou, neméně významnou oblastí je doplnění oprávnění pro Českou národní banku stanovit právně vymahatelnou horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. Obě tyto změny byly detailně diskutovány na různých platformách, proto se k nim v rámci úvodního slova nebudu již vracet.
Děkuji. Pan guvernér je přihlášen do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
To myslím, že se dá zvládnout. K tomuto vyjednávání mám tu poznámku, že samozřejmě byla vyjádřena ambice toto projednat právě ve vztahu k mimořádné situaci, ale jedině tehdy, pokud se narodí kompromis, který nebude znevažovat to, co přijmeme.
Věřím tomu, že jsou lepší možnosti, jak řešit ten neblahý stav. Děkuji za pozornost.
Děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek.
Můj pozměňovací návrh se týká DPH, respektive toho, aby podnikatelé platili DPH pouze u uhrazených faktur. Protože já jsem přesvědčen, že ti, kteří podnikají a mají povinnost platit DPH, tak místo toho, aby peníze investovali a reinvestovali do svých podniků, případně na nákup materiálu, tak jsou nuceni toto DPH odvádět státu i z peněz, které ještě neviděli. Já si myslím, že tohle je velmi jednoduchá a účinná pomoc, kdy poměrně jednoduchým nástrojem pomůžeme těmto podnikatelům. Je to nástroj, který dokonce v průběhu měsíce března nebo koncem měsíce března uváděla i Hospodářská komora jako jeden z účinných nástrojů, jak pomoct malým a středním podnikatelům. Já jsem ho přetavil do pozměňovacího návrhu. Mě osobně tento postup velmi mrzí, byť tedy pak se píše, že dochází k nějaké nápravě, ale dokud to nebude dáno zákonem, není možné tyto excesy vyloučit. A myslím si, že toto je spíše o vůli vládní koalice vyjít malým a středním podnikům vstříc. O ničem jiném. Omezme to třeba časem, omezme to na dva roky, ale umožněme podnikatelům dýchat. A tak vás odkazuji na zdravý selský rozum a skutečnou pomoc podnikatelům v České republice, kterou v současné době velmi potřebují.
Pan poslanec první. Dobře, jsem rád, že se pánové domluvili.
Já myslím, že jsme svědky takové té dětské hry na peška - chodí pešek okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. Kdo to bude posuzovat? Mě by zajímalo, jak je to s tou spravedlností v tomto ohledu.
Děkuji.
Uznávám jednu věc, že ten zákon není obvyklý.
Nicméně diskutovali jsme to s paní ministryní. Paní ministryně mě informovala, že je potřeba notifikovat tento předpis, takže jsme se domluvili, že to bude řešeno ze strany ministerstva v rámci některé z následujících novel.
Pan poslanec Benda do obecné rozpravy.
Pokud jsem něco nepřehlédl, ale mám pocit, že jsem nepřehlédl, tak se nepředávají žádné informace o zákazníkovi. Pak tedy nerozumím, jak to souvisí s chytrým trasováním a s tím, že budu vědět, kde se mi kdo v republice pohybuje. Já dokonce chápu, že je problémem, ale neschovávejte nám to pod legislativní nouzi. Fakt by mě zajímalo, co se podle tohoto zákona dozvím o tom, kdo mi přijel do republiky a kde se pohyboval.
Ptám se, kdo dál má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu.
Děkuji, pane předsedo. Dneska se tomu trošku usmívám, že to řešíme v tomto krizovém řízení, byť z malinko jiného důvodu, než byl ten původní, který byl bezpečnostní a měl svoji logiku.
Já vám děkuji. Ptám se, kdo další.
A to si myslím, že to je přece to, co občané po nás chtějí. V těch paragrafech to není, ale ta povinnost toho pronajímatele tam je.
A teď jsme v nouzovém stavu, takže připomínkové řízení se nahrazuje nouzovým stavem. To přece není možné takto postupovat.
Já už jsem to zmínil ve svém předchozím vystoupení. Takže ty údaje tam jsou lokálně uložené. Vedle toho máme povinnost uloženou cizineckým zákonem, podle kterého se musí hlásit cizinec, který je někde ubytovaný a tak dále. Takže tyto povinnosti už tady jsou, akorát nejsou vymahatelné, protože stát neví, kdo podniká, protože jsou tady ti nelegální podnikatelé. Takže tady se doplňuje ten zbývající článek tak, aby v případě potřeby bylo možné rekonstruovat celý ten řetěz.
Pan poslanec Luzar do obecné rozpravy.
Jinými slovy, v jejich nemovitostech na území České republiky se vyskytují občané cizích států, aniž by Česká republika věděla, kde se vyskytují, jak dlouho se pohybují a kde vlastně jsou. Tyto údaje nemáme.
Ale pokud ten člověk nedodržuje karanténní nařízení, tak nejsou vyčleněni policisté speciálně na to, aby to kontrolovali tímto způsobem, protože mají možnost všichni policisté se do této databáze podívat prostřednictvím svých operačních středisek A pokud mluvíme o tom, že vzniknou spory a hádky na místě, ano, ty vzniknou, ale pokud vzniknou, ať vzniknou teď, nebo vzniknou po té možnosti, kdy ten přestupek nebo to protiprávní jednání lze vyřešit na místě příkazem, tak o tom bude rozhodovat ten správní orgán. Tady jde o to, jak zmínil pan ministr, částečně odbřemenit a tu část věcí, kterou lze projednávat na místě, tak ji projednat. A to, že někdo u sebe nemá peníze, neznamená, že to nemůže být vyřešeno. Tam jde jenom o to, že oni s tím protiprávním jednáním souhlasí. A to odeslání toho přestupce ke správnímu orgánu znamená další navýšení, protože tam je správní poplatek a je to zcela zbytečné.
Dobré odpoledne všem a já zde mám nějaká přednostní práva.
Možná začnu tím prvním, protože zrovna se mi mlží brýle. Když ten řidič nemá brýle, tak tomu ještě rozumím. Já to fakt neříkám jako legraci, protože zejména zodpovědní starší spoluobčané to berou vážně. Takže to neberte jako vtípek. Tak nějaký jedinec je zastaví a bude pokutovat. My jsme si je ušili sami, a ještě nás za to mají pokutovat!
Děkuji.
To znamená, v podstatě nám tady demonstroval běžný způsob, jak policisté obcházejí zákon, aby uplatnili tu represi, kterou uplatnit chtějí. Tak byste se měli nějak domluvit. Velmi prosím, abychom tohle nepřijímali. A na závěr bych se pana ministra vnitra chtěl zeptat, když tedy je tak důležité okamžitě stíhat a vyvozovat sankce: Když jste v Lánech podstrkávali sýr pod gumičkou, zakročil policista, nebo budete řešeni ve správním řízení?
Prosím.
Rozumím panu poslanci Kalouskovi, že je potřeba využít všech možností, jak si kopnout, tak já mu odpovím. Ta věc je v šetření, a až ten příslušný orgán, který to šetří na základě podání, vydá svůj verdikt, tak pak můžou padnout sankce.
Pan zpravodaj se hlásí též do podrobné rozpravy. Prosím.
Jenom také musí zareagovat. Ten člověk porušil zákon úplně jiný. A takové to jednoduché podloubnutí ze strany pana poslance Kalouska.
Děkuji a nyní se hlásil z místa pan poslanec Benda.
Já tomu všemu rozumím, ale fakt musí být mnohem jasnější, co se tedy smí a co se nesmí. Jestli řekneme "každý na veřejnosti musí mít roušku", tak to opravdu znamená, že se nesmím ani napít toho kafe? Teď jsem si tady dělal legraci z jednoho kolegy, který jedl, jestli má být pokutován, nebo nemá. A počítejme s tím, že jsme teď v nějaké situaci. Další měsíce při chytrém trasování a při chytré karanténě se bude dít to, že budeme předpisovat: do obchodů smějí maximálně tři lidé. Je to ten čtvrtý? Před obchodem se stojí ve frontě dva metry za sebou. Budou čáry na silnici. Překročení čáry bude pokutováno, nebude pokutováno? Já zatím znám jenom takové to: Do školky se chodí tehdy a tehdy.
Prosím, máte slovo.
Děje se to u každého druhého zákona.
Děkuji, a nikoho dalšího v obecné rozpravě nevidím přihlášeného elektronicky ani z místa, končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem, otevírám podrobnou rozpravu. Podle informací zvládneme i třetí čtení tohoto zákona, takže přistoupíme k tomuto. Nikoho nevidím přihlášeného, končím rozpravu. Zahájil jsem hlasování.
Hospodářský výbor tento návrh schválil, nebo doporučuje.
Hlasování pořadové číslo 123, přihlášeno 95 poslankyň a poslanců, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.
Hospodářský výbor opět tento pozměňovací návrh doporučuje, přijat. A v této chvíli jsme se vypořádali s oběma pozměňovacími návrhy.
Hlasování pořadové číslo 125, přihlášeno 95 poslankyň a poslanců, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat. V tuto chvíli otevřu třetí čtení bodu číslo Pan předseda Sněmovny se hlásí o slovo.
Dobrý den. Já bych rád požádal o přestávku na pět minut, abychom to technicky zvládli.
Zazněl tady procedurální návrh na přestávku pět minut. Prosím, pane předsedo Michálku.
Kdo je proti? Já vám děkuji. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já k tomuto otevírám rozpravu, jestli se někdo hlásí. Kdo je proti? Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a byl schválen. A můžeme tedy přejít k otevření bodu. Podle dohody by opět neměly být uplatňovány faktické poznámky. Tak zatím jsme to drželi, doufám, že to budeme držet nadále. Prosím, ujměte se slova.
V návrhu tohoto zákona vycházíme z možnosti částečného ulevení těmto nájemníkům, kteří jsou dnes v situaci, že mají příjmy na úrovni nula, ačkoliv pochopitelně mají náklady, které musí vynakládat. Ale v každém případě nájemné je jedním ze základních nákladů, významných nákladů, a je pravdou, že se tyto firmy dostávají do velkých problémů. Může být pochopitelně argument, proč do toho vstupujeme. A de facto totéž předkládáme my. My netvrdíme, že nájemník nemá platit. Stejně tak jsme se nechali inspirovat německým modelem Co dále. Jinými slovy, jsou to dva roky od předběžně zahájení těch problémů, nebo začátku koronaviru. Současně bych chtěl říct, že v návrhu navrhujeme to, že to bude včetně služeb. Já jsem viděl pozměňovací návrhy, s celou řadou z nich se ztotožňujeme. Kde problém máme, a to je věc, kterou jsme nedávali do zákona, je zákonným způsobem, jakýmkoliv způsobem vstupovat do DPH, a to nikoliv z toho důvodu, že bychom si neuvědomovali ten problém pro toho pronajímatele, protože jestliže tedy on musí vystavovat faktury, nájemce mu to nebude platit do 30. 6., v tu chvíli on tedy má pochopitelně povinnost to DPH odvést, a logická otázka je, proč by to měl odvádět. Je možné to řešit paralelně, a to elegantnější cestou, a to prostě tím, že si zažádá na Finanční správě a ta Finanční správa je připravena mu to respektovat. Stejně tak jsme do toho zákona nedávali žádnou povinnost přijímání státních záruk. Těch nájemníků a pronajímatelů, to jsou desetitisíce různých vztahů. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem za průběžnou diskusi.
Děkuji. Pusťte mi prosím těch pět minut, já tak dlouhý nebudu, není to s přednostním právem v tuhle chvíli. Takže prosím, zvažme velice silně, jestli tohle je ten směr, kterým se chceme vydávat.
My budeme mít na klubu volné hlasování. Já jsem zaznamenal vyjádření ministerstva, že ministerstvo to dělá, což já chválím a považuji to za důležité. Pokud opravdu tady máme takovouhle situaci, tak je potřeba tu karanténu a izolaci vymáhat a měla by se striktně dodržovat. Takže nějaké neomezené zneužití pravomoci policie a zavedení policejního státu určitě nehrozí. Já bych tedy poprosil pana ministra, jestli by se mohl vyjádřit k těm zárukám, o kterých jsem tady mluvil, to znamená, že velká část policistů bude alokována primárně na tu izolaci, karantény apod., a nikoliv na to plošné vymáhání na ulici, které je samozřejmě velmi jednoduché, ale z hlediska epidemiologického účinku v zásadě podružné. A dál, jestli bude vydána nějaká alespoň orientační metodika dejme tomu tří nejčastějších problémových jednání, tak aby to v podstatě nebylo v rámci 0 až 10 tisíc na libovůli toho policisty, což si myslím, že by nebylo správné a spravedlivé. Děkuji za pozornost a předem děkuji panu ministrovi za jeho případnou reakci.
Pane poslanče, prosím, máte pět minut.
Dostal jsem zprávu, že bychom na něj neměli sahat s takovou urputností. Naše stanovisko poslaneckého klubu shrnul již pan předseda Kalousek. Ale jednu věc bych chtěl přidat nádavkem. Myslím si, že vláda by neměla zpřísňovat ta opatření, hledat si nějaké lepší biče, ale měla by se spíš snažit zlepšit komunikační kanály. Na mě se obracejí zejména mladí lidé, kteří prostě netuší, co mohou, co nemohou, netuší, kde to najít, netuší, kam se podívat. Jestli by nestálo ty síly napnout tímto směrem. Protože ti mnohdy také vykládají ta opatření velmi svérázně. To znamená, tam by měla směřovat ta energie, a ne se snažit za každou cenu řešit všechno příkazem na místě.
Samozřejmě že dochází k excesům, ale zdá se i ve vztahu k té statistice, která zazněla, že jsou stále spíše opravdu menšinové, zcela minoritní. Navíc - a to je podstatná poznámka - jak obecní policie, tak státní policie v tuto chvíli má nástroj a také ho využívá u těch případů, kde není už jiné cesty a kde vysvětlování nestačí. Ten institut se jmenuje neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
Přednostní právo, pan předseda Kalousek.
Děkuji, pane předsedo.
Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem vstřícnost sama, minulou schůzi, tuto schůzi, všechno chápu. Ale opravdu mi můžete vysvětlit, co má tisk 814 společného s koronavirovou krizí? Může mi někdo vysvětlit, proč se toto projednává ve zkráceném řízení? Proč se toto má projednávat v nouzovém stavu? A na několik let je vyřešeno! Na několik let je vyřešeno. Když si vezmete jenom tu důvodovou zprávu, tam není ani jedno jediné slovíčko, proč by to mělo něco společného s dnešní krizí. Mám pocit, že si ze mě fakt někdo dělá trochu legraci. Takže já doporučuji, abychom pro ten nouzový stav nehlasovali.
Možná skutečně uznávám, že je potřeba to vysvětlit. A proč je to důležité, je z důvodu chytré karantény.
Kdybych po tom vysvětlení měl použít legendární hlášku z oblíbeného českého filmu: "Musíte se zlepšit, pane správce." Fakt si myslíme, že za týden, za dva, za tři, za čtyři sem začnou jezdit turisté z Evropy? Chytrá karanténa ještě nezačala a vy už řešíte v Airbnb chytrou karanténu! My vám to nepustíme zadarmo. Protože je to fakt blbost! Tak nás nezdržujte prosím tímto návrhem zákona. Nebo chceme radši řešit nájmy? My chceme radši řešit nájmy.
Děkuji za slovo. Já neříkám, že to je dokonalé, ale předkládal jsem to tady já, pak to předložila Praha, teď to předložilo ministerstvo, takže já za to děkuji. A zákaz cestování skončí, a skončí brzo. Já se na to těším. A můžeme říct, že na to budeme připraveni v okamžiku, kdy tady budeme mít pět nebo deset tisíc nelegálních provozoven, o kterých nevíme, po celé republice, kde se může ubytovat kdokoliv jakkoliv, aniž by byl kdekoliv hlášen, aniž by bylo možné dohledat, že hlásí cizince podle cizineckého zákona, aniž by vedl knihu hostů? A Airbnb - lidi z Airbnb odmítali dávat informace o těch ubytovatelích, o těch podnikatelích. Těch se to týká. Takže já naopak oceňuji to, že ministerstvo s tímto problémem pohnulo. Určitě je to důležitější než cigarety.
Děkuji.
Pro pana předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Nešlo o cigarety, šlo o drobné české trafikanty.